Ale ty peníze pošlete jenom krajům a obcím ne. Musím říct, že odmítám myšlenku, kterou jste tady zmínil ve svém projevu, a to že obce šetří, mají dost peněz, a tak je potrestáme. Mohu vám říct, že já osobně, pokud někdo dobře hospodaří a ještě k tomu šetří, bych ho nepotrestal, já bych ho za to odměnil.
Ministerstvo financí v zásadě argumentuje proti narovnání rozpočtového určení daní v případě obcí a proti těm našim pozměňovacím návrhům ve dvou hlediscích. On je zde popsal pan ministr financí, ale já s nimi nesouhlasím. Ministerstvo financí tedy uvádí, co mnoho obcí tvrdí, nejen já, že ne každá obec ze změny rozpočtového určení daní profitovala. Obce prostě na rozdíl možná od krajů nemají takový koncentrovaný politický dosah, vědí, že jim v jejich hospodaření nikdo moc nepomůže, a musí si pomoct samy. Snaží se tedy hospodařit tak, aby se nedostávaly do neřešitelných finančních problémů. To však neznamená, že obce mají dostatek finančních prostředků na nutné opravy místních komunikací, škol, mateřských školek nebo třeba i kulturních památek. Navíc bych chtěl upozornit na to, že nové plánovací období na infrastrukturu obcí mnoho nemyslí. Není vlastně vůbec možné financovat z evropských peněz třeba místní komunikace ani běžné kulturní památky. Již tady je podstatný rozdíl ve vztahu třeba ke krajským komunikacím, na jejichž rekonstrukce mohou kraje z IROPu získávat peníze. Takže když na jedné straně poukazujeme na to, kolik mají obce na účtě, tak se také musíme podívat, jaká je zadluženost obcí. Proto je samozřejmě logické vázat narovnání k současnému stavu, podobně jako je tomu u krajů. Tento náš návrh je však koncipován tak, aby dal časový prostor Ministerstvu financí a obecně státnímu rozpočtu připravit se na takovou logickou změnu. Musím konstatovat, že více zodpovědnosti a více vstřícnosti vůči Ministerstvu financí skutečně nelze nalézt. To znamená, ony ty dva návrhy se vzájemně nevylučují. Jsou to návrhy takové, které dříve nebo později stejně budou muset být prosazeny. Ten však byl vládou letos zrušen - on ještě nebyl, ale pravděpodobně bude - a bylo by správné tyto peníze vrátit městům a obcím zpět, stejně jako je tomu u krajů, kdy se jim v rámci novely navrhuje vrátit podíl na DPH na původní výši. Města a obce sice velmi dobře hospodaří, paradoxně to však často vede k situaci, že se jim peníze ubírají. Ocituji: Pokud obce i kraje společně sdílely nenavyšování svých příjmů, když stát zvýšením DPH chtěl financovat důchodovou reformu, pak byla-li tato reforma zrušena, je slušně řečeno zcela neodůvodněné, pokud se posílení rozpočtu má dostat jen krajům.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Čas na přestávku vypršel. Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky, které dorazily. Od 14.20 do konce jednacího dne z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Martin Lang a dále dnes od 13.55 do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Jiří Štětina. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Možná jsme slyšeli hodně slov o tom, co je na druhém pilíři špatně. Děkuji. Nezazněla tu ani po opakovaném položení této otázky. A ta otázka zní, jak chce vláda zajistit důstojné důchody po zrušení důchodové reformy. Vláda stejně jako v mnoha jiných koncepčních otázkách, otázkách, kde má představit svoji vizi, svoji představu o tom, jak to bude v budoucnosti zajištěno, tak vláda v této věci mlčí. Vláda neví. Já uznávám, že pan premiér nic takového ani předložit nemohl, protože vláda je v této věci naprosto bezradná. Ten jediný úkol, který jste si dali a se kterým jste sem šli, byl, že druhý důchodový pilíř nesmí přežít. No dobře, to se vám pravděpodobně povede, ale já se ptám znovu: a co dál? A co bude s těmi ostatními? Dámy a pánové, zákony tady neschvalujeme proto, abychom nějaké přijali, ale každý zákon, který schvalujeme, by měl řešit nějaký problém. Tímto zákonem se ale žádný problém neřeší, naopak se řešení problému oddaluje, likviduje, a nejenom že nedojde k žádnému zlepšení, ale jednoznačně dojde ke zhoršení současného stavu. A zákon, a to snad se mnou budete souhlasit, který zhoršuje současný stav, je špatný zákon a takový zákon bychom neměli přijmout. Proto se určitě nebudete divit, když Občanská demokratická strana nepodpoří špatný zákon a nepodpoří tento hazard s důchody občanů, který připravila tato vládní koalice.
Já vám děkuji, pane předsedo.
Nechci zdržovat ten průběh. Je škoda, že předchozí bod trval tak dlouho, že se nedostaneme na to, abychom občanům mohli široce vykládat o tom, co ve skutečnosti je elektronická evidence tržeb. Už to zaznělo mnohokrát, ale přesto předpokládám, že to poslední projednávání - zopakuji základní fakta.
Já se omlouvám. Kolegyně a kolegové, opět vás požádám o ztišení. Jestli skutečně máte něco důležitého, co potřebujete řešit, co si potřebujete říci, jděte do předsálí, zvlášť v pravé části. Děkuji.
Tento návrh reaguje na kritiku ze strany krajů a povede jistě k posílení finanční samostatnosti, ke stabilizaci krajských rozpočtů a k rozvoji krajů, jak už tu bylo řečeno. Ročně tak přicházejí obce zhruba minimálně o 600 korun na občana, což je docela velká částka. Také z tohoto důvodu navrhli někteří poslanci, paní kolegyně Kovářová, pan kolega Vilímec, pan kolega Stanjura, pan kolega Beznoska, pozměňovací návrhy, které by tuto nerovnost napravily. Rád bych se zeptal pana ministra financí, zda si myslí, že je správné přidat jen krajům a obcím ne. Rád bych se zeptal pana ministra financí, zda obce nepotřebují peníze na další rozvoj. A také bych se zeptal pana ministra financí, zda vůbec ví, s jakými problémy se potýkají obce a města. Já si odpovím sám: Pan ministr financí vůbec na jiné věci nemyslí a vůbec nezná situaci, s jakými problémy se obce a města mnohdy potýkají. Pan ministr financí tady hovořil také o tom, že obce hospodaří dobře, proto nepotřebují více peněz. Z toho jsem usoudil, že stát i kraje hospodaří špatně, protože krajům musíme přidat a stát hospodaří s deficitem desítek miliard. Pan ministr financí tady upozorňoval na to, že na účtech obcí a měst jsou desítky miliard korun. Není to žádná velká částka, když si vezmete, že obce se připravují mnohdy ještě na opravy komunikací, chodníků, kanalizací, na velké projekty, na které čekaly i z evropských dotací - které bohužel v současné době a v novém programovém období nebudou moci z těchto programů většinou financovat. Nekritizuji jenom současnou vládu, chybu udělaly i minulé vlády, i když ta předposlední zrovna udělala obrovský krok k rozvoji obcí a měst tím, že navýšila rozpočtové určení daní. Děkuji vám za pochopení a případnou podporu.
To byl pan poslanec Herbert Pavera. A než budeme pokračovat, ještě pan poslanec Pavel Plzák s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Znamená to, že budete hlasovat pro tento pozměňovací návrh? Kromě toho, že posílení příjmů obou kategorií samospráv, tedy nejen krajů, jak původní návrh předpokládá, je účelné, je to také spravedlivé. Když se zaváděl druhý pilíř důchodové reformy, snížil se jak podíl krajů, tak podíl obcí. V takovém přístupu spatřuji nespravedlnost. Obce a města jsou diskriminovány. Nechci volit silná slova, nechci hovořit o protiústavnosti, ale o diskriminací obcí a měst v případě neschválení pozměňovacího návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj mluvit musím. Ono také o nic jiného než o diskriminaci nejde a je potřeba si to říci zcela otevřeně.
Dovolím si vám všem oznámit, že bych rád přivítal zahraniční delegaci. Děkuji.
Prosím vás o to a předem děkuji za případnou podporu. Diskriminaci se samozřejmě snaží napravit také o něco štědřejší pozměňovací návrh kolegů Vilímce, Stanjury a Beznosky. Ráda bych řekla, že i tento návrh má moji plnou podporu. Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já jsem si nedovolil nic jiného než citovat tady jednací řád, což je zákon. Zákony tvoříme, měli bychom je dodržovat. Nic jiného.
Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
No mně to nedá. To není žádné bazírování. Pokud chcete zpochybnit hlasování, tak nemůžete říkat, že jste hlasoval jinak než jste chtěl. To je prostě trošku pozdě. To není žádná hra se slovíčky. Ale to není žádné zpochybnění hlasování. To abychom si řekli. Na druhé straně když mluví vládní poslanci, tak to nikomu nevadí. Ty nejsou proti tomu návrhu, se kterým přišla vláda, takže je to naprosto legitimní.
Nyní ještě faktická poznámka paní kolegyně Kovářové a potom pan poslanec Herbert Pavera.
To je k jednacímu řádu. Protože vás upozorňuji, že ve výboru pro veřejnou správu vaši dva kolegové můj pozměňovací návrh podpořili. Znamená to tedy, že to je stanovisko klubu? To by mě zajímalo, a ne citace z jednacího řádu.
Já jenom aby nedošlo k nedorozumění. Pan kolega Stanjura se tady oprávněně ohradil proti často nelegitimnímu způsobu zpochybnění hlasování. Když chcete věrohodně zpochybnit hlasování, nesmíte říci pravdu.
Můžeme pokračovat.
Hezké a příjemné dopoledne, vážený pane předsedající, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře financí, dámy a pánové, kolegyně a kolegové. Pan kolega Plzák má jistě právo na to, aby řekl svůj názor, protože jsme přece v Poslanecké sněmovně a tady může říci každý svůj názor demokraticky a svobodně.
Tento návrh byl přijat a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi. Končím tento bod a slovo má pan předseda Kalousek.
Vážené dámy, vážení pánové. Snad to stihneme. Logika vaší argumentace ve vší úctě trhá mozek z hlavy. Jinak jenom klamete a drancujete!
To byl pan předseda klubu TOP 09 s přednostním právem Miroslav Kalousek. Nyní s přednostním právem v řádném vystoupení pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Prosím, pane premiére.
My jsme se relativně krátce po volbách sešli s odbory, které zastupují zaměstnance veřejného sektoru, a řešili jsme otázku, jak se dál budou vyvíjet platy ve veřejném sektoru. My jsme jim vysvětlovali, že bychom jim rádi pomohli, že bychom rádi napravili tu křivdu, která se stala, když jim ODS a TOP 09, těm hasičům, sebrala 10 % z platu, ale říkali jsme: Nemůžeme vyřešit všechno naráz, nedá se všechno vyřešit v jednom státním rozpočtu. Prostě napravíme to, co se stalo, to, jak se snížily platy lidem, kteří pracují pro stát, napravíme to během několika let a nakonec jsme se podle mého názoru rozumně dohodli. Jak ta pravicová vláda říkala, budeme z toho financovat druhý pilíř. Druhý pilíř se prostě nepovedl. On byl parametricky nastaven tak, že nemohl fungovat, nemůže fungovat a fungovat ani nebude. To je problém druhého pilíře, se kterým se dneska setkáváme. Takže druhý pilíř se nepovedl, byl chybně nastaven. Naše vláda se rozhodla, že ho zruší. Řekli jsme: když nás budete volit, zrušíme druhý pilíř, a děláme tedy to, co jsme slíbili voličům a na co jsme od nich dostali hlasy. Čili v tomto ohledu postupujeme v souladu s programem, který jsme měli. Já jsem v letošním roce zaznamenal řadu návrhů ODS na rušení různých daní. Opozice prostě nemá odpovědnost za rozpočet. My teď tím zákonem, který schvalujeme, zasáhneme do rozpočtu v příštím roce a v následujícím roce. To není věc, které my bychom se bránili, ale musí to být v souladu s prostředky, které máme v rámci rozpočtu k dispozici. Já samozřejmě vím, jaké veřejné služby financují obce. Je velmi obtížné v tuto chvíli říkat: o tyhle veřejné služby se starají výhradně kraje a o tyhle se výhradně starají obce. Velmi často je to společný úkol. Já jsem chtěl upozornit v této diskusi, která podle mého názoru byla hodně abstraktní, na to, že pokud teď vláda, vládní koalice chce prosadit vrácení peněz z DPH do krajských rozpočtů, tak to děláme proto, abychom pomohli financovat konkrétní veřejné služby, které půjdou za občany. Občané z nich budou mít naprosto konkrétní užitek, prostě konkrétní užitek z toho, že kraje budou moci některé veřejné služby financovat, a budou z nich mít užitek také obce. Kraje dotují dopravní obslužnost, která pomáhá obcím. Kraje dotují záchrannou službu, už jsem tady o tom hovořil.
Slovo má pan předseda Kalousek.
Děkuji, bylo to docela hezké, pane zpravodaji prostřednictvím pana předsedy, protože to bylo dlouhé. Pokud tady padla připomínka, že snad tuto diskusi vedeme dlouho proto, abychom oddálili hlasování nebo diskusi o elektronické evidenci tržeb, tak prosím, aby bylo z diskuse zaznamenáno a vypočítáno, že ta diskuse byla velmi vyvážená mezi zástupci koalice a zástupci opozice. Prosím, spočítejte si ty minuty, až zase budete lkát nad tím, jak to tady dlouho trvalo. A prostě udělat to pro jedny, neudělat to pro druhé není fér, protože to bylo ve stejný den, protože to bylo ve stejnou chvíli, protože to bylo v rámci stejné operace ze stejného důvodu a protože tak jako celou řadu veřejných služeb zajišťují kraje a zcela jistě na ně potřebují veřejné zdroje, tak obce také zajišťují celou řadu veřejných služeb v oblasti sociálních služeb, v oblasti zdravotních služeb, v oblasti infrastruktury. Vy jste řekl, že vám to připomíná začátek vašeho mandátu po volbách... Vy jste říkal, že vám to připomíná začátek vašeho mandátu po volbách, kdy jste vyjednával s odborovými organizacemi ve státní správě nárůst platů. Já vás možná překvapím, ale v okamžiku, kdy prostě ekonomika roste, tak pokládám za samozřejmé, že těm zaměstnaným se opět začalo přidávat. Nikdo si přece nemyslel, že to chceme zmrazit na věčné časy. To bylo také součástí vašich dohod s odborovými organizacemi? Že kromě stávajících zaměstnanců o 21 tisíc s personálními náklady téměř 20 miliard navýšíte personální náklady státu? To opravdu bylo tak nezbytné? Vy to vždycky mícháte dohromady, že nám vadí to navyšování platů. Prosím ale, podívejte se na jednotlivé kapitoly. Podívejte se na kapitolu Ministerstva financí. Pan ministr financí příští rok chce přijmout 638 nových úředníků. Budou to prostě Babišovi úředníci, kteří tam přicházejí, aby explicitně se snažili dohnat to snižování efektivity, které pan ministr se současným počtem zaměstnanců není schopen. Vzhledem k tomu, že není schopen dělat svoji práci se současným počtem zaměstnanců, tak místo aby to ministerstvo začal lépe řídit, tak si nabere 638 nových úředníků. Jenom to Ministerstvo financí! A teď bych mohl jít takhle kapitolu po kapitole a všude tam najdeme lidi, kteří nejsou učitelé, nejsou hasiči. Ale budou to noví státní úředníci, kteří dostanou ty slušné platy, proti kterým já nic nemám. Ale 21 tisíc nových státních zaměstnanců za dva roky je nemrav, kolegové. To tady žádná vláda nikdy neudělala. Takže já jenom vždycky abychom si dokázali tu pravdu říci z obou stran.
V tom je absolutní génius. A v čem je ta manipulace faktů? Takže já bych poprosil, abychom skutečně mluvili pravdu. Nabíráme skutečně lidi, aby konečně Finanční správa byla funkční, aby začala konečně vybírat daně, aby Praha už nebyla daňový ráj. Zkusme skutečně mluvit pravdu, a ne zase manipulovat.
Přednostní právo - pan předseda Kalousek.
Děkuji za jeho účinnou pomoc při úsilí o to, aby skutečně na tu balkánskou supernovinku dnes nedošlo.
To jsou peníze, které jdou k lidem. Když jedete po dvojce nebo trojce, tak kraj se stará o její údržbu nebo rekonstrukci. Kde vedou ty dvojky a trojky? Vedou mezi obcemi. Jsou v obcích. Kde jezdí ty vlaky a autobusy? No vozí lidi z těch obcí. Nestavme obce a kraje proti sobě. Kraje financují služby pro lidi! Tohle jsou peníze, které půjdou k lidem, kteří je potřebují.
Mám tuto sérii faktických poznámek: pan Herbert Pavera, Petr Bendl, Zbyněk Stanjura, Michal Kučera, Jiří Dolejš. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Nedá mi to, ale musím vystoupit na pana premiéra. Protože on mluví úplně o něčem jiném. Vždyť tady nikdo neříkal, že my nechceme přidat krajům. Že víme, co kraje potřebují. Já osobně jsem to tady říkal. A jenom řeknu na závěr to, co jsem ještě nechtěl říct.
Děkuji panu poslanci Herbertu Paverovi. Nyní pan poslanec Petr Bendl taky s faktickou poznámkou.
Nikdo z nás tady nezpochybnil to, že chceme přispět krajům, jenom říkáme, že pokud to nemá být sociálně demokratický dáreček sociálně demokratického premiéra krajům, pak když tedy říkáte, pane premiére - a prosím neodcházejte... Že jsou to peníze, které byly sebrány... Protože minulá vláda s nimi počítala na důchody... A my říkáme ano, a vraťte to i těm obcím. Na co jiného to používají ty obce? Také na domovy důchodců, pane premiére. Také na chodníky. Také na mateřské školy.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
On říkal: velmi přesně jsem poslouchal tu debatu. Ale neslyšel ji! Poslouchat a neslyšet nemá žádný smysl.